Kdo je proti? Hlasování číslo 17. Přihlášeno 100 poslanců, pro 89, proti nikdo. Návrh byl přijat. Paní poslankyně Černochová, prosím, máte slovo.
Pan Stanjura vyřizoval telefon. Nebylo možné, aby načetl ten pozměňovací návrh, který avizoval v tom předešlém bodě. Jestli bychom si mohli vyjít vstříc a ještě jednou se mohli vrátit k projednávání toho bodu, kde vlastně i za klub Pirátů tady jasně zaznělo, že by ten návrh oni podpořili.
Jsme v trošku složité situaci, kterou si myslím, že jsme nějakým způsobem vyřešili. Já nyní navrhuji Nyní dalším hlasováním rozhodneme o tom, že se vracíme do podrobné rozpravy. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Znovu jsme se vrátili do podrobné rozpravy. Do podrobné rozpravy se s přednostním právem hlásí pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.
Byla to moje chyba, omlouvám se.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Takže v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu do doby, než budou projednána všechna druhá čtení z dnešního pořadu. Budeme tedy jednat ve zkráceném jednání a paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová tento bod uvede.
Velmi stručně. Nejedná se o odsunutí, ale o odpuštění. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si vás požádat o podporu tohoto návrhu.
Děkuji paní ministryni.
Potřebuje jednoduchý a levný stát, který mu nechá maximum peněz, co si vydělá. Chceme stát, který nebude parazitovat formou DPH na exekucích, který je nebude podporovat pomocí zcela neodpovědné justice. Slovensko se zavázalo občanům snížit ceny elektrické energie. Politici ODS, ČSSD a KDU-ČSL vytvořili skupinu solárních baronů. Ale poplatky za obnovitelné zdroje jsou minimum proti tomu, co si účtují například distributoři elektřiny. Za poslední desetiletí to byla téměř tisícovka miliard korun a zhruba 100 by to mělo být i letos. Stejně tak to platí například o telekomunikacích, kdy stát by měl sám provozovat vlastní síť pro občany za minimální platby a případný výdělek by měl jít na důchody nebo zdraví. Proč o tom všem mluvím v souvislosti s opatřeními na pomoc občanům v souvislosti s nouzovou krizí kolem koronaviru? Nejde totiž jen o to dát lidem nějakou almužnu, ale cíleně a systémově jim zlevňovat a zjednodušovat život. Přeji vládě, sněmovně a našim občanům, aby se to konečně začalo dařit.
Děkuji. Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jako klub Pirátů jsme jasně deklarovali, že tento vládní návrh podpoříme, a jsme vlastně rádi, že vláda víceméně aplikuje náš návrh, který jsme předkládali Ministerstvu financí již minulý týden v pondělí dopisem pana kolegy Ferjenčíka, a následně ho i kolegové předkládali na rozpočtovém výboru. Přestože se jedná o skupinu, která není zcela homogenní, navrhujeme, aby za období březen až srpen 2020 tyto osoby taktéž neplatily pojistné. Uvědomme si prosím, že se jedná hlavně o osoby pracující na dohodu o provedení práce, které by si tak nově účelově mohly začít zařizovat živnostenský list, a to určitě není za současné situace žádoucí. Zároveň mi dovolte, abych využil bod týkající se platby zdravotního pojištění k otevření tématu, které s tím sice nesouvisí přímo, ale považujeme za důležité, aby zde dnes také zaznělo. O to horší, pokud se pohybujeme u takovýchto krizí a mnoho zemí má vyhlášen nouzový stav.
A na řadě je pan předseda Kalousek v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V každém případě je to výpadek poměrně citelný v okamžiku, kdy zdravotní systém bude čelit poměrně bezprecedentnímu tlaku. Pokládal bych za neodpovědné ho zbavit těchto příjmů bez náhrady. Jenom tady připomínám, že jsme marně protestovali proti tomu, aby byly rozpuštěny rezervy zdravotních pojišťoven. To se vám to rozpouštělo, když byly dobré časy! Co byste teď za ty rezervy dali. Ale já tedy souhlasím s tím, že to má být kompenzováno. Otázkou je, jakou technikou. Všeobecná pokladní správa, kdy na jedné straně, až se k tomu bodu dostaneme, vláda navyšuje poměrně masivní vládní rozpočtovou rezervu na bezprecedentních 60 miliard, obávám se, že letos ne naposledy, a na straně druhé je v rámci Všeobecné pokladní správy platby za státní pojištěnce. Nemusíme to dělat v rámci novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ať tak či onak, jsem přesvědčen, že to udělat musíme. Nabízím svoji variantu. Děkuji za pozornost.
Pan poslanec Vít Kaňkovský, připraví se paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.
Dovolte mi, abych za klub KDU-ČSL vám sdělil stanovisko k tomuto sněmovnímu tisku. Také poslanecký klub KDU-ČSL v této závažné situaci podpoří důležité změny ve veřejném zdravotní pojištění. Vnímáme jako velmi citlivou v tuto chvíli situaci osob samostatně výdělečně činných. Budeme o tom mluvit ještě i v tom dalším bodu. Víme, že v tuto chvíli řada malých a středních podnikatelů musela utlumit nebo zcela zastavit svoji činnost, a nemá to vliv nejenom na jejich rodiny, ale má to významný vliv i na zaměstnanost celé řady dalších lidí.
Ten první případ je komunikace konkrétního návrhu, tak jak byl Ministerstvem školství předložen. A sice, my si myslíme, že maturitní zkouška by se měla skládat, nikoliv průměrovat. Byť dodáváme, že doba je opravdu mimořádná, toto řešení je nezbytné, je jedno z možných, ale přesto se tady objevilo řešení jiné. Protože to jsou dotazy, které dostáváme dennodenně. Je to něco, co tu vzniklo, a tím se dostávám k té druhé věci, a to je ta omezená komunikace, která ze strany ministra školství v posledním týdnu či dvou byla. Ale přál bych si, aby se vytvořily nějaké lepší komunikační kanály, protože i na nás se obracejí lidé, i na nás se obracejí studenti. Poslanecký klub TOP 09 toto řešení ale podpoří i přesto, a velmi za něj děkujeme, že jste byli schopni ho v tak krátkém čase, v šibeničním čase, připravit.
Přeji hezké odpoledne.
Děkuji za slovo. Za nás bychom chtěli říct, že tyto návrhy od Ministerstva školství podporujeme. Chceme, aby školní rok byl ukončen 30. června, aby zkrátka studenti, žáci, aby všichni věděli, na čem jsou. Proto podpoříme tento návrh, tak jak ho předkládá Ministerstvo školství. A ještě jednou chci poděkovat panu ministru.
Nacházíme se, naše školství se nachází v situaci, jakou nikdo ani z pamětníků nepamatuje, a tomu musí odpovídat také řešení. My Starostové a nezávislí považujeme za nejdůležitější teď v tuto chvíli jasně nastavit pravidla.
Tak, a nyní požádám o vystoupení pana poslance Lukáše Bartoně, máte pět minut, a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Řeší určitě odklad maturit i odklad přijímacích zkoušek, což je důležité. Na školském výboru jsme projednávali tyto výhrady a předkládal jsem dva pozměňovací návrhy. a zatímco celý návrh krom tohoto jde ve smyslu zjednodušování podmínek, snižování nároků, vychází vstříc studentům, tak toto je jediná věc, kde návrh jde proti studentům, zpřísňuje, omezuje. Proto jsem navrhoval, zdali by nemohly být ty termíny dva. Zároveň chápu, že to bude administrativně náročné pro školy, a při hlasování školského výboru tento návrh neprošel. Stejně tak neprošel i můj návrh, aby byla zachována možnost odvolání, kterou ve standardní době studenti mají, ale v tomto návrhu již není. Nicméně zde jsem byl ujištěn ministerstvem, že je jiný nástroj, jak studentům, kteří jsou pod čarou, umožnit studium na té škole. Samozřejmě je ze ještě soud, ale nevím, jestli někdo má náladu na to se soudit a domáhat se odvolání před soud. Z toho důvodu navrhuji doprovodné usnesení. Uznat maturity všem 1. června, pokud bude ještě výjimečný stav, je odvážné rozhodnutí. To jsem i diskutoval na školském výboru, zdali to neposunout o jeden měsíc. Zároveň říkám, že ono září, které je navrženo panem poslancem Výborným, už mi přijde až moc. Ti studenti by měli vědět minimálně do konce školního roku, jak na tom jsou. Do prázdnin by měli vědět, jak na tom jsou. Nejde ani tak o společnou část maturity, nejde ani tak o gymnázia, o všeobecné vzdělání, jde o střední odborné školy a jejich profilovou maturitu a učňovské obory a jejich závěrečnou zkoušku, protože tam je tato závěrečná zkouška profilová a kvalifikační.
Jako poslední v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová.
To byla poslední přihláška do podrobné rozpravy, takže pokud se již nikdo nehlásí z místa, tak podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Takže pokud proti tomu nikdo nic nemá... Prosím, pane předsedo.
Prosím poslanecký klub KSČM teď hned do prostor klubu.
Děkuji.
Klub ANO prosím k panu předsedovi Vondráčkovi. Děkuji.
Prosím, pan Chvojka.
Klub ČSSD taky prosím do prostor klubu.
S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Bartoš, s náhradní kartou číslo 16 pan poslanec Farhan, s náhradní kartou číslo 21 pan poslanec Beitl. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou ve čtvrtek 19. března tohoto roku. A nyní nejprve přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a poslankyni Kateřinu Valachovou. Má někdo jiný návrh na ověřovatele této schůze? Kdo je proti? Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů, neboť jsme z důvodu rizika virové nákazy omezili počet přítomných poslanců. Poté na grémiu zazněl požadavek, že za každý klub podle velikosti by vystoupil krátce jeden zástupce.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, stojím před vámi v situaci, která je pro nás pro všechny úplně nová. Je to nejtěžší období, které Česká republika ve své novodobé historii zažila. Nikdy v minulosti jsme nemuseli tak rychle a tak zásadně změnit naše životy. Proto bych rád nabídl zástupcům opozice tři odborná místa v Ústředním krizovém štábu, který epidemii koronaviru řeší a bojuje s ní na denní bázi.
Dámy a pánové, já chci jenom konstatovat, že se pohybujeme ve specifické situaci.
Děkuji.
Takže to je poděkování.
Nenazývejme to něčím, čím to není. O takovém návrhu rozhodne Sněmovna bez rozpravy." Ta možnost tady je. Motivace je jedna: Máme zde nouzový stav, máme stav legislativní nouze. Jediná motivace byla zjednodušit si proces a nechat v běhu tuto schůzi a řešit všechno v rámci jedné schůze. Ale mohli jsme mít jednu kompletní schůzi na celou legislativní nouzi. Proto jsem to navrhl a o tom by se mělo hlasovat. Myslím, že ta vlna, která se tu zvedla, je úplně zbytečná. Jestliže je to pro vás takový problém, beru ten návrh zpět a já vám svolám novou schůzi. Ale považuji to opravdu za zbytečné. považuji to za nepochopení toho návrhu. A některé reakce kolegů mimo mikrofon považuji za mimořádně nevhodné.
Je zde vzetí návrhu zpět, jestli jsem to dobře zaznamenal. Prosím.
Samozřejmě, pane předsedo Poslanecké sněmovny prostřednictvím pana předsedajícího, každý z nás může navrhnout, co chce, a můžeme o tom hlasovat. Ale pak nemějme plné řeči o tom, jak postupujeme společně, jak se na všem domlouváme a jak ladíme to, jak ta schůze bude probíhat. Já děkuji za to, že ten návrh stahujete, považuji to za správné. A příště postupujme skutečně společně.
Děkuji. Návrh je stažen, takže v tuto chvíli již není co dalšího řešit. A jak se stanoveno ve stavu legislativní nouze, vám nesdělím, kdy se příště sejdeme.
Děkuji.
Považujeme za správné, že vláda přišla s balíkem ekonomické a sociální záchranné sítě, a oceňujeme, že ho oproti původním záměrům z minulého týdne ještě rozšířila, protože lidé i firmy budou potřebovat peníze. Vítáme, že vláda zahrnula i některé návrhy ODS, jako je například odklad platby daně z příjmů, zavedení určité podoby kurzarbeitu nebo prodloužení doby ošetřovného. Občanská demokratická strana předložené návrhy vlády podpoří a vyzývám vládu a vládní většinu, aby se stejně zodpovědně a vstřícně zamyslela nad pozměňovacími návrhy, které dnes budeme předkládat. Stát nesmí nechat lidi bez pomoci, proto Nic si ale nenamlouvejme. Už před začátkem této krize se státní rozpočet vyvíjel nepříznivým způsobem a směřoval k mnohem vyššímu než původně plánovanému deficitu. Tolik osm vět k dnešnímu programu a přidám ještě sedm vět o budoucnosti. A jsem rád, že pan premiér se tady k tomu přihlásil. Pandemie je bezprecedentní hrozba, přesto si chraňme to, co nás dělá úspěšnou a svobodnou zemí. Mysleme na demokratické principy a svobody a na lékárnických vahách zvažujme ta opatření, která jsou nyní nezbytná a která je omezují. Nezvykejme si na ně a odstraňme je v první chvíli, kdy to bude možné. Dámy a pánové, jsme si vědomi své odpovědnosti a podpoříme dnes všechna opatření, která pomohou lidem a firmám k překonání této krize. Tady platí, že musíme postupovat společně a rychle. Občanská demokratická strana je k tomu připravena. Děkuji za pozornost.
Poprosím o vystoupení zástupce klubu pirátské strany, předsedu strany pana poslance Bartoše.
Dobrý den. Myslím si, že ty dvě schůzky, které proběhly, zejména ta první, byly inspirativní i pro vládu, a jsem rád, že řada těch návrhů, které byly navrhovány, dostála i sluchu šéfů a šéfky některých resortů a ty se promítly do tohoto prvního balíčku, který dnes Sněmovna bude projednávat. Skutečně bylo velmi náročné probrat všech 54 nebo kolik paragrafů během tak krátké doby, ale podařilo se a já děkuji lidem ve výboru, který se tím zabýval, že se tím i dnes prokousali. A na tyto je potřeba pamatovat také. Já mám hodně informací z regionů, týká se to i třeba Ministerstva práce a sociálních věcí. V tuto chvíli to řeší města na nějaké své úrovni, třeba jsou prázdné hostely, protože cestovní ruch je v útlumu.
Já vám, paní ministryně, děkuji. Já teď poprosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Jana Pastuchová, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se vyjádřila jako zpravodaj za výbor pro sociální politiku. Já bych vás jen informovala o tom, že náš výbor pro sociální politiku zasedl dnes ráno v 8 hodin, protože jsme měli lhůtu pro usnesení do 10 hodin. Takže si určitě nemyslím, že by to byla jenom sociální demokracie. Po úvodním slově ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podmínky nároku na ošetřovné a rozhodné období se přitom u každého oprávněného posuzují ke dni prvního převzetí péče. V případě vystřídání podle věty první se ošetřovné vyplácí každému oprávněnému za jednotlivé kalendářní měsíce, a to za dny jeho péče vykázané na předepsaném tiskopisu; se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny, ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.
Já vám děkuji, paní zpravodajko. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme tedy hlasovat o tom, zda povedeme obecnou rozpravu k tomuto bodu. Na základě doporučení výboru i na základě předchozí dohody z grémia bychom měli rozhodnout o tom, že se obecná rozprava povede, nicméně v ní bude, a to i v podrobné rozpravě, omezená řečnická doba na pět minut. Nejprve tedy o tom, zda vůbec povedeme obecnou rozpravu. Kdo je proti?
"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby
Děkuji.
Byl tady požadavek, aby se toto doprovodné usnesení hlasovalo zvlášť, to znamená, za prvé zvlášť a za druhé zvlášť, na dvě části.
Dobře. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat, takže nyní ten druhý bod. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh také nebyl přijat. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.